Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo. Novela zákona o státní službě byla podrobena kritice v rámci prvního čtení. Následně byl návrh zákona propuštěn do projednání výbory. Za chvíli tyto pozměňovací návrhy podrobněji představím. Výbor pro veřejnou správu také projednal tento návrh zákona. Předpokládám, že to bude více přiblíženo předsedou tohoto výboru. Nicméně co se týče výboru pro veřejnou správu, tento doporučil návrh zákona ke schválení. Prvním pozměňovacím návrhem byl pozměňovací návrh paní poslankyně Ožanové. Je tedy podle mého soudu v souladu s principy státní služby, kterými je mimo jiné princip profesionalizace státní služby. Ačkoliv používám tyto příklady, je jasné, že se to samozřejmě týká všech podřízených úřadů jednotlivých typů ministerstev. Motivací tohoto pozměňovacího návrhu je nejenom profesionalizace státní služby a vyšší prostupnost mezi jednotlivými institucemi, ale asi nelze zastírat, že je to i krok k lepšímu využití sil v situaci, kdy se také stát a státní orgány potýkají s nedostatkem kvalifikovaných a kvalitních pracovníků. Kvalita státní služby potom bude napříště samozřejmě zajištěna tak jako doposud pravidelným služebním hodnocením a také vzděláváním zaměstnanců ve státní službě. Pokud si vzpomínáte, tak právě tento fakt byl kritizován stran odborových organizací státních zaměstnanců i stran organizací zabývajících se transparentností. Byla to souhlasná doporučení v případě poslankyně Ožanové a poslance Chvojky. V případě poslance Bartoška se jednalo o neutrální stanovisko stran Ministerstva vnitra. Nebyly jím doporučeny a schváleny. Proto tyto tři pozměňovací návrhy byly z procesní opatrnosti danými poslanci načteny do elektronického systému Poslanecké sněmovny.
Já vám děkuji. Ano, to vystoupení bylo avizováno. Ale obávám se, že pan poslanec Kupka tu není, takže budeme muset změnit zpravodaje.
Já tedy zaskočím za pana poslance Kupku, který je zpravodajem. Jenom krátce.
Děkuji. A nyní tedy prosím s přednostním právem paní poslankyni Valachovou za klub ČSSD. A otevírám rozpravu, aby to bylo jasné.
Co se týká situace, ve které jsme, ta je mimořádná pouze tím, že návrh předkládala jiná vláda, než která ho nyní dál v dalších čteních v Poslanecké sněmovně hájí. Co se týká snahy, která skutečně byla koaliční, a v tom si myslím, že je korektní a poctivé to přiznat, a myslím si, že se není za co stydět, protože takhle bychom měli pracovat, tak tu jsme popsali s tím, že se jedná o reakci na první čtení. Není tam nic zásadního nad rámec, není tam nic překvapujícího, není to překopání toho textu od A do Z. Takže tolik jenom na uklidnění těch, kteří případně byli vyděšeni.
Takže nyní tedy požádám o vystoupení v rámci faktické poznámky pana poslance Válka a připraví se pan poslanec Marek Benda. Zatím tedy dvě přihlášky. Není přítomen. A nyní tedy požádám pana poslance Marka Bendu. Prosím, vaše dvě minuty, pane poslanče.
To je samozřejmě možné. A času na to upřímně řečeno bylo dost. Věděli jsme před prázdninami, že se rozcházíme. A vy nám to fakt dáváte v den projednávání druhého čtení. Možná že vám to přišlo tak strašně důležité a tajné, že to té opozici sdělit nesmíte, nebo nechcete, nebo něco podobného. Já to jenom pokládám za nepraktické, nešťastné. A třeba neuspěli a pak říkají: my na tom trváme a chceme. Ale ty situace, kdy se přinášejí věci až na plénum, jsou spíše výjimečné a neměly by být situacemi, kdy se vládní koalice na něčem dohodla a přichází to sdělit zbytku Sněmovny až v rámci druhého čtení. Tam si fakt myslím, že jsme skoro na hraně přílepku.
Tak děkuji.
Děkuji za slovo. Vedoucí služebního úřadu je ten, kdo odpovídá za chod daného služebního úřadu, a to po stránce ekonomické i po stránce dané odborné agendy úřadu, nese za to i plně odpovědnost. Státní tajemník navíc dle zákona o státní službě není představeným vůči vedoucímu služebního úřadu, není oprávněn mu ukládat úkoly. Obdobně služební cesty jsou vázány na finanční prostředky daného úřadu, které jsou samostatné účetní jednotky. Návrh zároveň zachovává běžnou praxi a dosavadní úpravu, kdy si vedoucí služebního úřadu nemůže sám určit plat, přiznat odměny nebo se hodnotit.
Tak děkuji.
Děkuji za slovo. Bohužel, myslel jsem si, že sociální demokracie bude ta, která bude držet tu vlajku s tím, že chceme stabilní státní správu, a přitom byla první, která porušila ducha tohoto zákona na Ministerstvu zdravotnictví.
Evropská unie má dokonce seznam daňových rájů mimo Evropskou unii, a přitom přímo v centru Evropské unie, v těch státech, se provozují daňové ráje. A bohužel to tak je. A mě by zajímalo, jak tohleto budeme řešit, protože ten problém tady je velký. Tomu nepomůže ani snížení daní. Jakým způsobem bude vláda tohleto řešit, to by mě zajímalo. A byl bych velmi rád, aby nás paní ministryně informovala nějakou zevrubnou informací, jak vláda bude řešit tento zásadní problém, protože Česká republika v tomto případě přichází - odhaduje se to i na desítky miliard korun ročně. To by mě velmi zajímalo a budu velmi vděčný, pokud paní ministryně nám tu odpověď zpracuje.
Děkuji. Vede ke koncentraci bohatství, které by mohlo naopak prospívat celé České republice. Druhý bod, ke kterému bych se chtěl vyjádřit, je obranný rozpočet. Můžeme také používat finance na vědu a výzkum, něco, co ve chvíli, kdy se investuje do vědy a výzkumu v obranném sektoru, bezpečnostním sektoru, tak to samozřejmě má i přínos ve finále do toho soukromého sektoru a civilního života. To jsou oblasti, které, alespoň z mého pohledu, ještě nevyužíváme zdaleka tak, jak bychom mohli využívat. Posílili bychom Českou republiku, zbohatla by Česká republika a zvýšili bychom bezpečnost, a to při plnění svých mezinárodních závazků, ke kterým jsme se dobrovolně přihlásili.
Děkuji panu poslanci Farskému.
Včera jsme měli regionální radu Libereckého kraje, kde jsme tři hodiny probírali zastropování, možnost, nemožnost, i s vašimi kolegy.
Děkuji panu poslanci Pražákovi.
Někteří si dnes zaběhají. Děkuji a končím tento bod. Prosím, máte slovo.
Ještě jednou přeji dobrý den.
Poprosím pana guvernéra o úvodní slovo.
Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, každoroční zpráva, kterou předkládáme Poslanecké sněmovně, Senátu a vládě k informaci o výkonu dohledu nad finančním trhem, obsahuje přehled hlavních změn regulatorního rámce jak českého, tak evropského na finančním trhu, pojednává o vlastním výkonu dohledu nad jednotlivými sektory tuzemského finančního trhu a informuje též o zapojení ČNB do činnosti evropských orgánů dohledu a mezinárodních institucí. Stejně tak informuje o vývoji klíčových sektorů finančního trhu. Pokud jde o tuzemský bankovní sektor, ten byl v roce 2017 hodnocen jako zdravý, dobře kapitálově vybavený, ziskový a disponující dostatečnými zdroji. Rovněž pokračoval příznivý trend zvyšování kvality úvěrového portfolia domácích bank. Tímto ukazatelem jsme patřili mezi státy EU s nejnižším podílem těchto špatných či nevýkonných úvěrů. ČNB vykonávala dohled nad 23 tuzemskými bankami včetně pěti stavebních spořitelen a deseti družstevními záložnami. V omezeném rozsahu jsme dohlíželi též 24 poboček zahraničních bank etablovaných na našem trhu. V úvěrových institucích bylo provedeno celkem 16 kontrolních šetření. Tuzemské pojišťovny vykazovaly solidní kapitálovou přiměřenost. Naše dohledové kapacity jsme rovněž využívali pro dohled v oblasti dodržování povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele. Významné v této souvislosti byly především aktivity v rámci evropských orgánů dohledu EBA pro bankovnictví, ESMA pro kapitálový trh a EIOPA pro pojišťovny a penzijní fondy. Stejně tak jsme se účastnili práce Evropské rady pro systémová rizika, ESRB. Děkuji vám za pozornost.
Takže prosím, pane poslanče, máte slovo. Stačí se přihlásit z místa, nebudeme to komplikovat.
Jak jsme v minulosti byli svědky, mnoho nebankovních peněžních institucí se vydávalo za bankovní a nabízely se úvěrové produkty. Česká národní banka jasně zasáhla a stanovila jasná kritéria pro nebankovní sektor a fungování na úvěrovém trhu. Nyní jsme ale bohužel svědky přesně opačného postupu. Až následně jsme někdy konfrontováni s tím, že to vlastně není až tak nějaká neznámá instituce, a obvykle je to zprostředkováno přes nějakou velkou banku, nebo je v pozadí ta banka, nebo se skrývá tato banka.
Takže ta hlasování budou dvě tedy.
Ano, ještě jednou. Tak jak jsem to řekla.
Další máme paní poslankyni Pekarovou Adamovou.
Já mám na vás dvě prosby, konkrétně o předřazení dvou bodů. Ještě jednou říkám, apeluji na vás, kolegyně a kolegové, kteří jste tento zákon společně se mnou podepsali, bylo nás celkem 77, někde úplně celé kluby. Takže věřím tomu, že máte zájem, aby se ten návrh projednal co nejdříve a mohl tedy účinně pomáhat v praxi. To znamená, zařazení navrhuji, aby to nebylo takto v tomhle týdnu už, ale až v tom variabilním, na 13. listopadu, což je úterý, jako první pevně zařazený bod. A jedná se v tomto případě o novelu zákona o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jako první z prvních čtení. Doufám, že to je srozumitelné. Tady v tomto případě se jedná o změnu zákona, která umožní distanční volbu.
Tak já vás opravdu poprosím o klid, protože paní poslankyně se nemůže vyjádřit. Je to dáma, tak ať jí umožníme důstojné vystoupení.
Děkuji. Paní poslankyně v sobě nezapře učitelku, takže jí děkuji tímto za pomoc. Je to docela zásadní věc. A tento bod to tedy konkrétně řeší.
Tak děkuji. Já ještě sdělím, že s náhradní kartou číslo 10 bude hlasovat paní poslankyně Matušovská.
Jedná se o opakovanou snahu projednat navýšení příplatků pedagogům, kteří vykonávají pozici třídního učitele, a také případně pedagogům, kteří se věnují specializovaným činnostem ve školách. To si myslím, že by mělo být v síle rozpočtu v rámci druhého a třetího čtení. Prosím o pevné zařazení, abychom tuto trapnou situaci vůči naší pedagogické veřejnosti dokázali napravit, a sice navrhuji zařazení na úterý 13. listopadu po již pevně zařazených bodech.
Vážení poslanci, mně je to velmi nepříjemné, ale já budu muset jmenovat jmenovitě poslance, kteří ruší, protože není možné opravdu opakovaně, že tady ani neslyšíme a že se poslanci nemůžou vyjádřit. Já poprosím pana poslance Radka Rozvorala a připraví se pan poslanec Bartošek. Tak, prosím, pane poslanče.
Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové.
Vaším prostřednictvím, pane předsedající, k panu předřečníkovi.
Pane předsedající, dámy a pánové, děkuji za slovo. Tam to skutečně smysl opravdu nedává, věřte mi.
Asi ještě přečtu tady dvě omluvy. A nyní tedy se rozhlédnu, zdali má někdo ještě zájem vystoupit v obecné rozpravě. Zeptám se na zájem o závěrečná slova. Paní ministryně financí, pan zpravodaj - máte zájem o závěrečné slovo po obecné rozpravě? Ano, prosím.
Kdyby ty předsmluvní instrumenty - my je tam dneska máme, a právě kdyby fungovaly, tak jsme dneska nemuseli projednávat tu novelu. A volá se tady, opakovaně to slýchám: snažte se odstranit byrokratickou zátěž, snažte se prostě zjednodušovat procesy. Tady bychom zasypali ty klienta zase dalšími papíry navíc, ve kterých se nevyznají, když to řeknu lidově.
Děkuji. Nemáte zájem.
Děkuji vám, vážený pane předsedající. Můj pozměňovací návrh byl dostatečně zdůvodněn v obecné rozpravě, proto se pouze hlásím ke sněmovnímu dokumentu pod číslem 1267 jako ke svému pozměňovacímu návrhu.
Další pan poslanec Jakub Michálek.
Pokud jde o tu lhůtu na výměnu, tak bych šel ještě o maličko dál.
Ano, prosím. Pan poslanec Ferjenčík, prosím, zpravodaj.
Děkuji za slovo.
Nyní římská dvě, ta se týká uplatnění toho režimu nemocenské. Stále cituji Kancelář Poslanecké sněmovny. V praxi se to však ve většině případů neděje. Pokud poslanec v době nemoci nepředloží neschopenku, není stanovena pro tento případ žádná sankce s tím, že poslanci se běžně omlouvají z jednání Poslanecké sněmovny z důvodu nemoci, aniž by kdokoliv zkoumal, zda předložili neschopenku.
Děkuji. Do podrobné rozpravy se dále hlásí pan poslanec Ferjenčík. Prosím, máte slovo. Ano, zaznamenal jsem ten návrh. Je to návrh, se kterým se vyrovnáme po skončení podrobné rozpravy hlasováním. Podrobnou rozpravu končím. Ptám se, zda paní ministryně nebo pan zpravodaj mají zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Je zde žádost o odhlášení, takže jsem vás odhlásil. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami. Tak, nyní můžeme přistoupit k hlasování. Nemůžeme přistoupit k hlasování - pan poslanec Nacher už se přihlásil, tak teď můžeme. Budeme hlasovat o zkrácení na sedm dní. Kdo je proti? Končím druhé čtení tohoto návrhu, ale s přednostním právem dávám slovo panu předsedovi Michálkovi.
Děkuji za slovo. Já jsem jenom chtěl uvést, že pan předseda Faltýnek na jednání na grémiu uvedl, že podpoří to zkrácení doby, takže mě mrzí, že nedodržel ten svůj slib a že hlasy ANO tudíž to omezení růstu platů politiků nebude projednáno. Mrzí mě to, bylo by dobré, abychom dodržovali sliby, které učiníme.
S přednostním právem pan předseda Kalousek.
Takže že to nedodržel pan poslanec Faltýnek, který tady není, to si s ním vyřiďte, ale nikomu jinému to vyčítat nemůžete.
Tak. Ukončil jsem projednávání druhého čtení tohoto návrhu zákona. Dámy a pánové, prosím, abychom vytvořili podmínky pro projednávání tohoto vládního návrhu zákona. Abych mohl dát slovo paní ministryni, tak k tomu potřebujeme příslušnou atmosféru. Děkuji vám za pochopení.
Děkuji, pane předsedající. Na smlouvu navazující směrnice měla již být transponována v termínu 11. října tohoto roku a nařízení se stalo přímo použitelným ve všech státech EU dnem 12. října tohoto roku. Cílem nové úpravy je zlepšit dostupnost autorskoprávně chráněných děl v podobě knih, odborných periodik, novin, časopisů, hudebních partitur a podobných písemností osobám zrakově postiženým včetně nevidomých...
Prosím, pokračujte.
Děkuji. ... včetně nevidomých a osobám s poruchami čtení, jako je například těžká dyslexie. Děkuji za pozornost.
Prosím.
Milé kolegyně, milí kolegové, paní ministryně v podstatě řekla všechno hlavní.
Nyní otevírám obecnou rozpravu.
Oba výbory návrh zákona podpořily a doporučily s návrhem zákona vyslovit souhlas.
Dále se tiskem zabýval výbor pro zdravotnictví.
Začnu výborem garančním, kterým byl určen výbor pro sociální politiku. Jak už zde zmínila paní ministryně, vyslovil s tímto návrhem souhlas.
To byl jeden výbor, výbor garanční.
Přijal toto usnesení. Děkuji za pozornost.
Nyní otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy je jako první přihlášena paní poslankyně Maxová, které udělím slovo.
Děkuji, pane předsedající. Já hned vysvětlím proč. Cílem má být zkrácení doby řízení zapojením posudkových lékařů České správy sociálního zabezpečení, kteří dnes posuzují pouze invaliditu v námitkovém řízení, a zavedení monokratického posuzování, což znamená, že už to teď nebudou v přezkumném řízení posuzovat komise, ale bude to posuzovat pouze jeden posudkový lékař. Kromě výše očekávaných přínosů však spatřuji určité riziko v přijetí této části novely. Osoby se zdravotním postižením podávající opravný prostředek do budoucna přijdou totiž o možnost odbornějšího a pečlivějšího komisionálního posouzení posudkovou komisí. Toho nebude možné dosáhnout ani v přezkumném soudním řízení. Posouzení zdravotního stavu posudkovou komisí ministerstva je vyhrazeno pouze pro řízení ve věcech důchodového pojištění. V případě zjištění vad řízení, nejčastěji nedostatečné odůvodnění rozhodnutí, pouze zruší napadené rozhodnutí a vrátí věc k novému projednání, což znamená další prodloužení řízení. Pokud by měl soud k dispozici odborné posouzení posudkové komise ministerstva, mohl by již odvolací orgán ve zrušujícím rozhodnutí zavázat právním názorem ohledně posouzení zdravotního stavu účastníka řízení a soudní řízení by bylo rychlejší a efektivnější.
Paní poslankyně, já se omlouvám. Jenom požádám kolegy, aby se opět ztišili a mohli jsme všichni poslouchat to, co říkáte. Prosím, pokračujte.
Osoby se zdravotním postižením by tak získaly v soudním přezkumu podstatně účinnější prostředek obrany v případě nespokojenosti s rozhodnutím. Pro úplnost bych chtěla uvést, že na počátku účinnosti zákona o dávkách pro osoby se zdravotním postižením takové posuzování posudkové komise v přezkumném soudním řízení na žádost soudu prováděly.